Myslím, že by bylo odpovědné, máme-li se bavit o regionálním rozvoji, abychom znali alespoň elementární a základní vybavenost jednotlivých měst a obcí tím, co potřebují k životu. V operačních programech, pokud vím, žádná takováto možnost není, přičemž paní ministryně říkala, že bude. Stát by měl vědět, že to je jeden z velkých problémů, který obce do budoucna bude trápit. Samozřejmě nedávno, včera jsme tady diskutovali o potřebě dětských hřišť a podpoře občanských sdružení atd., nepopírám, že to není důležité.
Najednou. Je zde požadavek na oddělené hlasování? Dvakrát kladné stanovisko. Návrh byl přijat. Dvakrát nesouhlas. Je tomu tak? Dvakrát doporučují. Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh usnesení byl přijat a s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Pan ministr je na místě, zůstává i pan zpravodaj. Zeptám se pana ministra, zda chce vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak, prosím, máte slovo, pane ministře.
Děkuji, pane předsedo. Já se ve svém vystoupení odkážu na komentáře na úvod, který jsem měl při prvním a druhém čtení, a chtěl bych jen poděkovat i výboru pro životní prostředí k vznesení některých pozměňovacích návrhů. Troufám si říct, že to je také díky té vyhlášce, a proto mě to opravňuje, respektive naplňuje mě to jistým optimismem, že tato jasná úprava v zákoně, tak aby nikdo nemohl tu vyhlášku obcházet, ten efekt přinese. Kromě toho jsou tam také některé věci, které se týkají závěrů z ekoauditu, a některé drobnosti týkající se statistického zjišťování.
Děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu, mám zde přihlášku pana poslance Kotta, kterému udělím slovo.
Dobrý den, pane předsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové. Děkuji za pochopení.
Pan poslanec Zahradník.
Tady pan ministr promluvil a z jeho projevu jsme mohli vyrozumět, že hlavním bodem této novely je to, že bude možné za kovové odpady platit pouze bezhotovostně. Ona tam je celá řada dalších věcí, které jsou důležité. Dalším takovým významným bodem je vlastně zřízení kolektivního systému pro sběr použitých pneumatik. To je úplně nová věc. Takže to je nová věc.
Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy? Pan poslanec Stanjura s řádnou přihláškou, nebo s přednostním právem, i když je sám zatím přihlášen.
Tentokrát přednostní právo nevyužiji a jsem přesně v pořadí. Já tomu vůbec nerozumím, protože praktický dopad to nebude mít žádný. Je to věc zřizovatelů, je to věc toho, abychom s těmi zřizovateli mluvili. Proč jsme to tedy neřešili, když je to letitý problém od 90. let? Tomu skutečně nerozumím.
Prosím, máte slovo.
Teď se nebudu zastávat ředitelů obecně. Nedovedu si představit, že by ředitel přijímal, pokud dělá organizaci, od 1. září, což tak činí, učitele ve starém školním roce. Je to nesmysl organizační, ekonomický, protože já pro něho nemám ty dva měsíce práci. Teoreticky ano. Samozřejmě, mohu ho přijmout, kdy chci, ale já přijímám podle organizace k prvnímu. To je celé. To, že něco v tom systému je špatně, tak ano, to já samozřejmě uznávám, ale myslím si, že tato novela dá jasně najevo těm ředitelům, kteří tuto praxi využívají naprosto a zcela běžně, že prostě to není v pořádku. Kdybychom měli všechno tak, jak má být, a všichni dodržovali zákony, tak si myslím, že tento problém vůbec neřešíme.
Já děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Stanjuru.
Já už jsem nechtěl, ale já položím dotaz a vládní poslanec se mnou polemizuje. Já nevím, jak se dá s dotazem polemizovat. To nemá žádnou logiku. Co když to někdo udělá jinak? Ale zastupitelstvo se dobrovolně rozhodlo a peníze tam dávalo. A teď tady slyším, že ten nešvar, ta nemravná věc vznikla na vesnických školách.
Prosím. Já se zeptám paní ministryně: Vy se hlásíte, ale jestli s faktickou, tak máte dvě minuty. Tak prosím, s faktickou.
Co se týká počtu učitelů, kteří byli postiženi touto negativní praxi, tak neobsahuje to důvodová zpráva, já jsem se snažila ta čísla přesně zjistit ještě před předkladem dnešní den, to se mně nepodařilo. Nicméně také je pravdou, že i v tomto případě se jedná o jakýsi trend, kvalifikovaný odhad, nikoli přesná čísla, kolik pedagogů bylo touto praxí postiženo.
Děkuji. Mám zde tři faktické poznámky.
Zákon také stanoví ukončení činnosti regionálních rad v návaznosti na oznámení Rady Evropské komise o ukončení regionálních operačních programů. Jak zde bylo konstatováno, tento zákon je ve sněmovně již poměrně dlouho od prvního čtení. Myslím si, že ho města a regiony a především krajské úřady a regionální rady netrpělivě očekávají, takže já doporučuji jeho postoupení do třetího čtení.
Otevírám obecnou rozpravu.
Navážu na slova svých předřečníků. Ale poslouchala jsem, paní ministryně mluvila celými slovy, když to tak řeknu, a česky, takže se tomu dalo rozumět. A já se nyní už opravdu vyjádřím ke konkrétním věcem. V současné době zaměstnávají asi kolem 500 zaměstnanců v rámci celé republiky. To všechno chápu, to je v pořádku. Při vymáhání této škody se postupuje podle občanského soudního řádu. Toto vidím ještě jako změnu k danému.
Děkuji za slovo. Kam jsme se to dostali, že zákonodárci budou pískat zápas mezi řediteli a učiteli? A jaká nemravná praxe? Platí zákoník práce? Je to nemravné v jiných profesích, nebo jen u té jediné? A chcete tím zabránit tomu, aby o prázdninách ten učitel nebyl bez práce. A pak bych prosil o nějakou kvantifikaci. Já si myslím, že naprostá většina starostů se zajímá o své základní školy a má přehled. Neříkejme, že starostům je to jedno. Jestli opravdu je tam ten kritický odstup, anebo to jsou ty fankluby. Ale to číslo by mě zajímalo, kolik takových případů máme.
Pane poslanče, váš čas.
Dobré odpoledne. Tak to, že se dějí věci, které by se dít neměly, to všichni víme. Co se týká dalších věcí, prosím vás, možná bychom se měli zamyslet, kdy tyto problémy ve školství vznikly. A v podstatě dneska ani metodické řízení, které může jít z Ministerstva školství, k ničemu jednotlivé ředitele škol nezavazuje. Proto si myslím, že tato úprava je vhodná, jestliže chceme potvrdit, že prestiž učitele má být nějakým způsobem zachována.
Prosím, vaše dvě minuty.
My nechceme tímto zákonem pískat spor mezi řediteli a učiteli. To v žádném případě. Já si také myslím, že naprostá většina ředitelů se snaží o to, aby učitelé měli důstojné podmínky. Odbory opakovaně žádaly, aby se to řešilo, protože jak je vidno, tak zákoník práce prostě nedostačuje. Je tady potřeba zajistit zákonnou formou pracovní podmínky učitelů tak, aby mohli svou práci vykonávat opravdu důstojně a tak, jak je to potřeba. A to, že to z praxe vychází, toho jsme svědky prostě každý rok, svědčí o tom média. Druhá věc je, jestli všichni učitelé se opravdu přihlásí. Já jsem o tom mluvila na úřadu práce. A tohle všechno si myslím, že bychom měli při projednávání tohoto zákona vnímat.
Já děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka s řádnou přihláškou. Prosím, máte slovo.
Já jsem byl osm let zřizovatelem soukromé školy a také i jejím ředitelem. Neumím si představit, že bych dopustil, aby učili na té škole učitelé, kteří by byli takto potupně zaměstnáváni. Tehdy jsem velmi bojoval za to, aby vychovatelky v dětských domovech, tedy v těch domovech, které nevyžadují zvýšený režim péče, kde jsou vychovávány děti, které prostě jenom nemají rodiče, které postihlo to neštěstí, že nemají rodiče, že tedy musí trávit své dětství v dětském domově. Ale my jsme naopak od nich vyžadovali a zakotvili jsme, že vyžadujeme, aby měly vysokoškolské vzdělání. Proto bych si chtěl dovolit vrátit znovu zpátky ke svému návrhu a zkusit to tedy znovu a chtěl bych tady předložit pozměňovací návrh následujícího znění. Zdůvodnění jsem myslím patřičné tady předložil.
Zeptám se - fakticky, nebo řádně? Fakticky, prosím, máte dvě minuty.
Dobrý den, děkuji za slovo. Skutečně rozumím tomu, že pan ministr Brabec musí reagovat na požadavky Evropské komise. Ministerstvo životního prostředí se tak vyhýbá dvěma základním věcem. Chci říct, že zejména odpady jsou pro naše obce jednou z významných nákladových položek.
To byla faktická poznámka pana poslance Kučery. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, a proto rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pan ministr?
Byl schválen vládou, nyní se intenzivně připravuje paragrafové znění, které by mělo někdy v průběhu září, října přijít do vlády.
Zeptám se pana zpravodaje, zda si přeje závěrečné slovo.
Já velmi stručně. Přesto bylo předloženo několik závažných pozměňovacích návrhů. Výbor se s tím popral a projednal to, nakonec navrhuje i způsob hlasování.
Poprosím pana zpravodaje, aby nás provedl procedurou.
Děkuji, pane předsedo. Já navrhuji, abychom jako první hlasovali o legislativně technické úpravě, kterou přednesl na tomto zasedání pan poslanec Kott.
Zeptám se, zda někdo navrhuje jiný postup než garanční výbor. Pustíme se do hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl přijat. Dvakrát kladné.
Každý, kdo uzavírá pojistnou smlouvu, tak tam má výši plnění. A záleží na něm a také na té pojišťovně. Zaplatíte všechny škody, které ti klienti vykážou. Je logické, že nikdo takové pojistky nechce uzavřít. Tak jaká ochrana spotřebitele? Které spotřebitele to ochraňuje? Jak to pomáhá českým cestovním kancelářím? Mě by skutečně zajímal názor ministra financí, zda o tom ví, co jeho kolegyně z vlády dělá pojišťovnám a co jim navrhuje a jaké riziko připravuje - ne pro ty pojišťovny, ale pro ty klienty. Ale mají se platit také všechny koupené zájezdy rok dopředu? Nic takového neexistuje. A na to bych chtěl znát odpověď, paní ministryně. Některým poslancům to připadá úsměvné. Prostě to neuzavře.
Mám dvě faktické poznámky - pana poslance Pilného a pana poslance Petra Bendla. Kdo je proti? Máme tedy faktickou poznámku pana poslance Ivana Pilného, potom paní poslankyně Fischerová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Do toho zákona to vůbec nepatří a důsledek je ten, že horská služba musí každý rok bojovat o svůj rozpočet, protože visí ve vzduchu v zákoně o cestovním ruchu. Takže doufám, že se to podaří vyřešit jiným způsobem než v tomto zákoně. Děkuji za pozornost.
Nyní faktická poznámka pana poslance Petra Bendla a potom faktická poznámka pana poslance Tomio Okamury. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tak vás moc prosím, abyste reagovala na to, na co se vás tady kolegové ptali. Ale nějak se vám vytratil právě ten klient.
Nyní faktická poznámka pana poslance Tomio Okamury. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
A tam je právě nově ten termín full payment.
Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova. Já se, paní ministryně, moc omlouvám, ale poprosím kolegy zejména v levé části sálu, aby se ztišili, aby paní ministryně nemusela křičet, abychom ji dostatečně slyšeli. Děkuji za pochopení.
Děkuji vám, vážená paní místopředsedkyně.
Děkuji. Teď poprosím kolegy zase v pravé části sálu, aby se trochu ztišili, anebo případně šli projednávat následující program ven ze sálu. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající.
Děkuji, paní poslankyně.
Další taková poptávka, která je na školách, a to zejména na školách středních, je poptávka po zkvalitnění mediální výchovy, která je také velmi důležitá.
Děkuji, pane poslanče. Zeptám se pana ministra, zda si přeje závěrečná slova. Pan zpravodaj závěrečné slovo? V tom případě přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.
Děkuji, pane předsedo. Jako zpravodaj garančního výboru, výboru pro životní prostředí, vám předložím usnesení výboru životního prostředí, kde je navržena i procedura hlasování.
Nejprve bych nechal hlasovat o legislativně technických úpravách, tak jak byly předneseny panem poslancem Zahradníkem, potom bych nechal hlasovat o návrzích pod bodem A. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh postupu, než jsem teď přednesl na mikrofon. Budeme tedy postupovat podle schválené procedury. Nejprve budeme hlasovat o legislativně technických úpravách, ty byly předneseny panem poslancem Zahradníkem. Zeptám se, stanovisko zpravodaje k legislativně technickým úpravám, které byly předneseny. Ano.
To je všechno, děkuji.
Hlasování má číslo 199, přihlášeno 171, pro 162, proti nebyl nikdo, návrh byl přijat.
Tak prosím, diskusi přesuňte do předsálí.
A straší nás tím, že může dojít k tomu, že mnohé cestovní kanceláře nebudou českými pojišťovnami pojištěny. Tak teď nevím, kdo jiný už to má počítat a kdo jiný má stanovit to, jestli je někdo dobře pojištěn, nebo ne, než pojišťovny. To by byl opravdu pohodlný byznys, že v podstatě jenom vyinkasují peníze. Kdyby tady došlo k nějaké diskusi, tak to tady můžu citovat. Musím říci, že monopolní postavení pojišťoven a nevstřícné jednání některých z nich v případě úpadku cestovních kanceláří se v posledních letech projevilo velmi negativně vůči spotřebiteli, který byl krácen v pojistném plnění. Musím říct, že podporuji návrh Ministerstva pro místní rozvoj. A všichni jsme museli udělat ústupky, všichni jsme ty ústupky museli udělat, takže nevím, proč by je v zájmu ochrany spotřebitele nemohly také udělat pojišťovny.
Děkuji panu poslanci Tomiu Okamurovi a upozorňuji, vážené paní kolegyně a pány kolegy, že primárním úkolem, který jsme si stanovili v úterý, je dokončit dnes tento bod. Takže očekávám, že k tomu přistoupíte racionálně. Chybička se vloudila, tak je to v pořádku. Po obecné. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Na komentář, že mně se líbí předkládat novelu a za pár let dělat nový zákon. Prostě musím to dokončit.